Co se týče této záležitosti, tak teď máme pracovní skupinu, která připravuje nový vysokoškolský zákon, a součástí samozřejmě je i způsob financování. Samozřejmě řada škol bude hovořit o tom, že chtějí navýšit tento koeficient. Mluví o tom všechny vysoké školy, že to nutně potřebují.
Vážený pane předsedo, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem původně to, co budu nyní interpelovat, měl připraveno jako dotaz na jednání výboru 6. května. Ten výbor nakonec vlastně ani neproběhl, nebyl schválen program. Čekal jsem tedy na interpelace. Byla to tematická veřejnoprávní kontrola výkonu spisové služby a správy dokumentů. Údajná zjištění z této kontroly se stala součástí důvodů k odvolání generálního ředitele Vězeňské služby. Podle zmíněné závěrečné zprávy možnosti podat tyto námitky Vězeňská služba nevyužila a já se táži, zda tomu tak opravdu bylo. Podstatnější je však otázka, podle kterého zákona byla kontrola nařízena a jak probíhala. Otázka je, zda takto provedená kontrola byla i v minulosti běžná, zda probíhaly kontroly v minulosti podle zákona o archivnictví a spisové službě a s jakým výsledkem.
Také děkuji a budeme pokračovat další interpelací. Tou je interpelace pana poslance Kučery na pana ministra Prachaře, který je přítomen.
Toto chování státního zaměstnance totiž nelze přejít jen strohým a navíc podivným prohlášením tiskové mluvčí.
Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, v této interpelaci bych si dovolil vám poslat písemnou odpověď. Dozvěděl jsem se o ní dneska a měla být otázka personálního vedení Českých drah.
Přičemž, aniž bych si vynucoval nějakou odpověď, říkám rovnou, že zde nechci slyšet, že nic, protože by to bylo drahé.
Děkuji panu poslanci.
Domníváte se, že text by měl znít "mimo dopravní obsluhu".
Já musím poopravit pana ministra. Velice se omlouvám. Já se nedomnívám, že by to mělo býti mimo dopravní obsluhu. Já to prosím vím.
Vážený pane poslanče, máte pravdu, že bychom měli používat spisovný jazyk český. Jak jsem uvedl, tato bude napravena v souvislosti s novelizací, kterou předpokládáme ve druhém pololetí letošního roku.
Děkuji panu ministrovi za jeho jasnou odpověď. Připraví se pan poslanec Václav Klučka.
Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci chystaných a možná již zahájených změn na vojenských školách. Podle nařízení vlády se má jediná Střední vojenská škola v Moravské Třebové sloučit s civilním zařízením. Pane ministře, v rámci úspor se má šetřit i na Univerzitě obrany. Údajně od tohoto roku má tato škola ušetřit 45 mil. korun za rok. Vážený pane ministře, vojenské školství je nutné pro tolik potřebnou obměnu vojáků z povolání. Vždyť při zápisu na vojenskou školu podepisuje student kontrakt na službu v naší armádě. Proto se ptám, pane ministře: Jsou tyto informace pravdivé? Děkuji za vaše odpovědi.
Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní poprosím pana poslance Václava Klučku, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Helenu Válkovou. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji panu poslanci Klučkovi. Chtěl bych pogratulovat panu ministrovi Brabcovi, který jako poslední člen vlády tady musí být přítomen až do konce interpelací, jinak budu nucen interpelace přerušit. Vidím, že Kjótský protokol se i tady ujal. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane ministře, stál jste někdy frontu na poštovní pobočce? Jistě proto se mnou budete souhlasit, že v neodůvodněných případech je třeba čekání minimalizovat. S jedním takovým případem bych vás ráda seznámila. Týká se města Berouna. Nepochybuji ale o tom, že k podobným situacím může docházet i v jiných městech. Důvodem nespokojenosti berounské veřejnosti s pobočkou České pošty nedaleko Husova náměstí je její nedostatečná kapacita, kvůli níž jsou klienti nuceni stát dlouhé fronty na odbavení. Od místních jsem se doslechla, že hodinové čekání není výjimkou. Neboť mi zbývá ještě nějaký čas, položím vám ještě jeden dotaz. Podle vaší odpovědi na moji interpelaci z počátku února jste měl přibližně do konce března v úmyslu seznámit Poslaneckou sněmovnu s prvním návrhem na stabilizaci České pošty. Je tento materiál již hotov? A pokud nikoli, kdy to lze očekávat? V případě, že by vyzněl ve prospěch změny legislativy, lze odhadnout, kdy budou příslušné návrhy předloženy Poslanecké sněmovně?
Dobrou zprávou je, že pan ministr je přítomen a neprchl před vámi, paní poslankyně, a rád vám odpoví na vaši interpelaci.
Děkuji, pane místopředsedo. Odpověď bude jednoduchá:
Pardon, paní poslankyně, ještě pořád to tu řídím. Paní poslankyně si přeje doplňující otázku? Děkuji panu ministrovi i paní poslankyni za otázky. S další interpelací, 18., poprosím pana poslance Jana Farského, připraví se pan poslanec René Číp.
Zpočátku jsem si myslel, že jde o nedorozumění, ale po prostudování věcného záměru už bohužel vidím, že to skutečně je plánované. Zadavatel musí přesně vědět, co chce, a toto také specifikovat, protože jen s kvalitní projektovou dokumentací může dostat kvalitní nabídku k realizaci. Zvýšení limitu pro vícepráce až na 50 % je úprava s obrovským korupčním potenciálem a povede k neskutečnému plýtvání.
Děkuji panu poslanci a prosím paní ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou o její odpověď.
Máme nějaké teze pro nový zákon, který by měl být účinný od ledna 2016, připraveny a v tyto dny, do příštího týdne, probíhá analýza dopadů zákona, včetně dopadů na případnou korupci. Takže je to základní procesní norma. To si myslím, že jsou věci, které musí jít ruku v ruce. Faktor rychlosti je tu samozřejmě také velmi důležitý. Nakonec se musím velmi ohradit před kritiky, kteří říkají, že chystáme normu, která nebude bránit korupci.
Stalo se tedy nejen důvodem ke ztrátě výslužného, ale i mnoha osobním komplikacím. Přesto se dodnes nedočkal ani omluvy ani nápravy stavu. Stačilo by jedno rozhodnutí ministra obrany, stačilo by projevit zájem o problém jednoho z vašich, vlastně našich vojáků. Bohužel, opak se stal pravdou. Máme zde hrdinu, který nasazoval vlastní život v misích, kam jsme jej vyslali, ale najednou se k němu a jeho problému nikdo nezná.
Snad vám takovou odpověď pan ministr poskytne, pane poslanče. Nyní poprosím pana poslance Karla Šidla, připraví se pan poslanec Stanislav Polčák.
Děkuji za slovo. Podobně se vyvíjí situace v železniční infrastruktuře. Nyní mi dovolte položit otázky. Pane ministře, bude probíhat z vaší strany komunikace s ministrem vnitra, stavebnictví a dopravy Svobodného státu Bavorsko? Děkuji za vaše odpovědi.
Poprosím pana ministra dopravy o jeho odpověď.
Není vyloučeno, že bych se mohl s panem ministrem Bavorska potkat i při své cestě příští týden, kdy budu s ostatními ministry zemí Evropské unie na jednání v Lipsku. Tato sektorová strategie, s kterou pravidelně pracujeme, první aktualizaci předpokládáme ve třetím měsíci 2016 po skončení současného OPD na období 2007 až 2013 a bude průběžně hodnotit potřeby a finanční možnosti pro možnost realizace jednotlivých staveb. K vaší otázce modernizace železničního spojení Plzeň - Domažlice - Česká Kubice -Mnichov. V současné době je dokončována studie proveditelnosti, jejíž pracovní výsledky jsou z pohledu ekonomické efektivity pozitivní na rozdíl od mnoha dříve zpracovávaných studií s návrhem velkorysých řešení, která v minulosti se nepodařilo z pohledu vložených finančních prostředků obhájit. Prověřované varianty spočívají ve zlepšení parametrů tohoto železničního spojení kombinací opatření typu novostaveb a optimalizačních opatření současné praxe. Předpokládá se vybudování staronového výjezdu z Plzně.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, přeji vám hezký dobrý den. To si myslím, že je docela slušné. Mám pocit takového déjà vu. Dobře. Je to jako vždycky. Spíše by bylo dobře se zamyslet nad tím, jestli se tato neblahá praxe přeruší.
Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, podala jsem celkem čtyři písemné interpelace ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí, sourozenců, v Norsku, občanům České republiky, nadto ještě předtím ústní interpelaci na pana premiéra. Dnes máme postupně projednávat odpovědi pana ministra Lubomíra Zaorálka, paní ministryně Heleny Válkové, paní ministryně Michaely Marksové-Tominové, se kterými nejsem spokojena. Kromě toho, že někteří interpelovaní nejsou přítomni, mě k tomuto postupu vedou tři další důvody. Za prvé, na moji interpelaci odpověděl i pan ministr Dienstbier. Rovněž s ní nejsem spokojena, ale došlo tam k časovému posunu, a proto ji zatím nemůžeme projednávat. Domnívám se, že je žádoucí, abychom všechny čtyři písemné interpelace projednávali současně. Nadto na základě odpovědi ministryně Válkové zvažuji nyní ještě interpelaci na pana ministra Chovance. Za druhé chci poskytnout prostor interpelovaným členům vlády, aby na základě dnešních debat v obecných rozpravách své odpovědi ještě doplnili před závěrečným hlasováním. Mým cílem není využít této záležitosti v předvolebním boji, nechci se na tom politicky zviditelnit a následně to nechat být. Mým cílem a cílem nás všech by mělo být dosáhnout toho, aby se obě české děti, protiprávně zadržované v Norsku, vrátily domů do České republiky a aby bylo napraveno zjevné bezpráví, kterého se na nich a na jejich matce dopustil norský stát. Není to záležitost na několik interpelací a nemíním opustit toto téma, dokud uvedeného cíle nedosáhnu. Teď k věci. Českým občanům dlouhodobě žijícím v Norsku byly odebrány obě malé děti, údajně kvůli pohlavnímu zneužívání. Všechny odpovědi, snad s výjimkou odpovědi od premiéra Sobotky, mají jednu společnou věc. Všechny jsou formulovány jako obhajoba. Vůbec neobsahují žádný přislib, že český stát se svých občanů zastane, žádný nástin řešení. Aneb kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody. Patrná je ještě jedna věc. Přestože všechny interpelace mají stejný základ a liší se jen konkrétními dotazy, přestože všechny byly doručovány ministrům prostřednictvím premiéra, jednotlivé resorty vůbec nespolupracovaly při přípravě odpovědí. Je tam jasně patrné, že levá ruka neví, co dělá pravá. A nelze nevidět i snahu, přehazovat si celou tu kauzu jako horký brambor. Dost možná důvod, aby se tím sněmovna zabývala i nad rámec interpelací na některé z příštích schůzí a přiměla českou vládu aspoň v této věci překonat svůj resortismus a fungovat jako celek. A nyní se dostávám k tomu, proč konkrétně nesouhlasím s první odpovědí, kterou je odpověď pana ministra zahraničních věcí. Vážený pane ministře, vaše odpověď přišla jako první. Vůbec mě nepotěšila. Nakonec však musím uznat, že ve srovnání s ostatními byla nejvstřícnější. Chápu, že právě váš resort byl s případem konfrontován jako první. Konzulární služba je zřízena k tomu, aby řešila typické situace podle předem daných postupů. Tento případ je ale výjimečný. Mrzí mě, že ve vaší odpovědi jsem nenalezla ani náznak hodnocení z hlediska obecného mezinárodního práva veřejného, natož naznačení postupů, které by v jeho rámci byly možné. Mám na mysli tzv. diplomatickou ochranu jakožto specifický právní institut práva mezinárodního. Jsem si vědoma toho, že na ni není právní nárok a že není a ani neměla by být regulována zákonem. To však neznamená, že bychom na ni měli zcela rezignovat.
Vážená paní nepřítomná ministryně, dne 4. 4. 2014 jste učinila personální opatření vůči řediteli věznice Rapotice plukovníku Ondráškovi.
Dnes to nebude, pane poslanče, bude to až písemně v souladu s jednacím řádem, tak jak pravíte.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Současně jsem poprosil o poskytnutí kopií výše uvedených znaleckých posudků.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji panu ministrovi. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
Děkuji za odpověď.
Děkuji. Pan ministr chce doplňující odpověď? Nechce.
Příklady je asi zbytečné uvádět. Optimista by tuto situaci mohl vykládat tak, že justici byly minulou vládou uvolněny ruce, a tak má nyní příležitost pracovat bez jakýchkoliv omezení. Jeden z vážných důvodů je nasnadě.
Bude vám snad odpovězeno písemně.
Hezké odpoledne. Dalším bodem našeho pořadu jsou Připraví se paní poslankyně Alena Nohavová.

Snaží se i bagatelizovat celou situaci.

Ano, pan předseda vlády je omluven, tak obdržíte odpověď na svoji interpelaci v době stanovené jednacím řádem.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, má interpelace je na pana premiéra ohledně porušení zákona o církevních restitucích. Takže několik otázek: Skutečně Ministerstvo zemědělství takovýto metodický pokyn vydalo, a pokud ano, byl jste o tom informován? Jaké kroky, pane premiére, podniknete k nápravě tohoto zjevně protiprávního postupu ministerstva?
Také děkuji, i za dodržení času.
V nedávné době se objevily informace o tom, že po nástupu vaší vlády probíhá masivní personální výměna na úřednických postech. V této souvislosti by mě ovšem zajímalo, a proto se na vás obracím, jaké náklady si nedávné a dost možná ještě stále probíhající personální zemětřesení vyžádalo a vyžaduje. Jistě půjde o informaci zajímavou nejen pro mě.
Děkuji. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Konflikt na Ukrajině od té doby značně eskaluje. Česká republika by v případě vypuknutí války, válečného konfliktu, byla pro řadu ukrajinských uprchlíků logickou cílovou destinací. Ačkoliv jste spolu s ministrem vnitra v počátku tuto situaci spíše bagatelizoval, později jste sám přiznal, že na případný příliv uprchlíků z Ukrajiny není Česká republika připravena. Konkrétně jste o tom hovořil začátkem března v pořadu TV Prima Partie. Dříve, předtím, jste také prohlásil, že pokud by se situace na Ukrajině nezklidnila či dále vyhrocovala, jste připraven svolat Bezpečnostní radu státu. Od té doby byla Bezpečnostní rada státu svolána dvakrát. Bohužel se mi v záznamu schůze nepodařilo mezi projednanými body nalézt žádný bod, který by se vztahoval k problematice právě uprchlictví. Pokud se mýlím, omlouvám se a budu ráda, když mě opravíte. Pokud ne, tak to považuji za alarmující a dovoluji si vás požádat o vyjádření, kdy se hodláte problematikou uprchlíků z Ukrajiny k nám zabývat, jak bude na tuto situaci Česká republika připravena.
Připraví se pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, obsahem mé interpelace je dotaz, zda vaše vláda stále ještě tvrdí, že vzdělání, vzdělanost jako předpoklad pro úspěšný život jedince, je stále prioritou vaší vlády.
Úspěšní byli i Slováci v některých kauzách ve vztahu k Británii. Oni prostě hledali způsoby, jak dosáhnout svého, nikoli způsoby, jak si zdůvodnit, že kauzu jen sledují. Proto nesouhlasím, že další kroky je možno učinit jen soudní cestou. Ještě k obecné části vaší odpovědi. Vážený pane ministře, já kvituji, že se chystá schůzka s norským velvyslancem v České republice, ale proč se tato schůzka chystá pouze na úrovni vrchní ředitelky sekce právní a konzulární Jany Reinišové a proč se s velvyslancem nesejdete vy osobně? Proč vy osobně neintervenujete u vašeho norského kolegy Brendeho? Pane ministře, obě děti jsou od svých rodičů odděleny již tři roky, je třeba jednat rychle. Stejně tak není možné čekat s rozhodnutím o dalších krocích až do doby vynesení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. To už může být pozdě. Je třeba, aby Česká republika dala velmi zřetelně najevo zájem o své občany, protože i to se může projevit na rychlosti a obsahu rozhodování. České republice snad nic nebrání poskytnout soudu vlastní stanovisko. Například pokud Norsko nebude cítit žádný tlak z České republiky, nebude jej nic nutit k tomu, aby se věcí znovu zabývalo. Vy na ně musíte tlačit, to je vaše role, nikoli přistupovat na jejich pravidla hry. Dále uvádíte, že je nezbytné, aby rodiče situaci nepodceňovali a v případě odebrání dítěte využili bezplatného právního poradenství v rodinných otázkách a bezplatného poskytování právních služeb. Bezplatné právní služby nikdy nejsou tak kvalitní jako služby placené právě proto, že jsou bezplatné. A nejen to, jak se ukázalo právě v norské kauze, podobné právní služby vedou spíše k rozhodnutí proti biologickým rodičům. Evě M. se dostalo v Norsku několika právních rad. Jednak aby se rozvedla s manželem, jednak aby souhlasila s dočasným umístěním dětí v pěstounských rodinách. Rodiče obou bratrů situaci skutečně podcenili, ale podcenili ji právě v tom, že se spolehli na jim doporučené bezplatné norské právní služby.